Pojďme se bavit o dalších možnostech financování. Stejně tak veřejnou volbu. My pro veřejnou volbu jako Piráti hlasujeme vždy, takže budeme rádi, když se k nám přidáte. Loni byla Česká televize nejsledovanějším vysílatelem na českém televizním trhu. Ze strany diváků měla nejvyšší hodnocení spokojenosti za posledních pět let. Jsou to investice, které České televizi, tedy České republice, zajistí možnost vyrábět televizní a filmovou produkci i v dalších desetiletích. Běžné výdaje České televize nepřesahují příjmy daného roku.
Nelze také od některých aktivistických skupin v České televizi složených z osob bez voliči uděleného mandátu si nechat vnucovat filozofii typu "dejte nám peníze a už nám do toho nemluvte, ale spíše byste se měli zamyslet nad navýšením koncesionářských poplatků". Rozuměj z těch, které vyhovují, těch jediných správných. Ptám se, jaký konkrétní důkaz naprostého konfliktu zájmů bychom ještě potřebovali od nich slyšet? Možná ano, ale jen té části soustředěné kolem nich. Ptejme se v tomto ohledu ale dále. No, to tedy rozhodně nejsou a nechtějí. A prosím, oficiální statistiky najatých firem zabývajících se veřejným míněním nyní nechme raději stranou. Dámy a pánové, České televizi se úzkostně nedostává objektivity, vyváženosti, plurality názorů či soudnosti moderátorů. Někdy ale i prosté mezilidské slušnosti, kdy jsou předem vybrané politické oběti vyšetřovány televizními moderátory jako na policii, a dokud neřeknou, co chce vyšetřující, tedy ten konkrétní investigativní redaktor, slyšet, domů prostě neodejdou. Na pořadu zpravodajského či publicistického dne ale bývají v České televizi více či méně skryté urážky protistrany, tedy těch, kteří byli televizními pracovníky vybráni jako za ty zlé a za ty špatné. Členství těchto manželů v Advokátní komoře bylo investigativním novinářem České televize přirovnáno k členství nacisty Mengeleho v České lékařské komoře. Celkově - opět podle předsedy poslaneckého klubu ANO - lze říci, že až do úniku informace o možném zastavení kauzy Čapí hnízdo byl Šaroch miláčkem národa. Po dotyčném úniku informací teď nastal pravý opak. A i v té souvislosti pan Faltýnek zmínil práci České televize. Ale oni ti redaktoři se vlastně jen opírají o názory některých historiků a komentátorů, takže "voni vlastně za nic nemohou". Jenže český občan a koncesionář vše toto vidí, registruje a nezapomíná, bohužel pro ně. Ale i na další metody, nejen prováděné salámovou formou zkreslování reality a historie, jsou mnozí klíčoví moderátoři skutečně kabrňáci. Opět uvedu příklad. Celou tuto blamáž přešla moderátorka pořadu Světlana Witowská bez mrknutí oka. Na webu ČT byla potom tato pasáž pořadu rychle nedostupná. Tím rozhodně nemyslela pod kontrolou lidí, kteří jsou členy jakýchsi profesních či lobbistických organizací. Konkrétně je to u nás, tedy v České republice, ošetřeno tak, že Sněmovna volí Radu České televize, kde by měly být zastoupeny významné regionální, sociální, politické a kulturní proudy. A bohužel musím dodat, že i těch málo reálných kompetencí, které Rada České televize má, ani ty nevyužívá. Bez nezávislého, ale ve své činnosti efektivního kontrolního orgánu, který bude skutečně přímo kontrolovat a řešit často oprávněné stížnosti občanů, se prostě dlouhodobě zakalené televizní vody nevyčistí. V této souvislosti proto znovu opakuji, zapojme do tohoto procesu i Nejvyšší kontrolní úřad. Podobný názor pro vaši informaci zastává i Petr Žantovský, člen Rady České tiskové kanceláře. Nyní bych přešel k samotnému způsobu prokazování kvality České televize. Dle mého názoru lze konstatovat, že výroční zprávy o hospodaření České televize mezi lety 2012 až 2018 jsou spíše koncipovány na efekt než na vypovídací hodnotu. Z hlediska reálné ekonomiky a podnikatelského pohledu ale dochází ke krytí nákladů z naspořených zdrojů minulého období, nebudu říkat, že tam existuje nějaký fond, nebo neexistuje, prostě z naspořených zdrojů minulého období. Zde lze registrovat markantní pokles těchto zdrojů, tedy proces, který lze zjednodušeně nazvat stravováním sama sebe.
Ale pak prosím o tuto odpověď, a nikoliv o tvrzení, že ty informace jsou spekulativní a nepodložené.
Ještě před tím návrhem na přerušení s přednostním právem předseda klubu ODS. Pane předsedo, máte slovo.
Dovolte mi odcitovat dvě otázky a dvě krátké odpovědi. Odpověď: Pan premiér je mým velkým příkladem. To jenom abychom věděli, kdo je velkým příkladem předsedy antimonopolního úřadu pana Rafaje.
Já tedy nechám o procedurálním návrhu bez rozpravy, nemohl jsem nedat slovo předsedovi poslaneckého klubu. Takže nyní máme hlasování o návrhu na přerušení tohoto bodu do přítomnosti předsedy vlády.
Beru to na vědomí.
Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že pan premiér je dnes nepřítomen, vím, že je řádně omluven, tak navrhuji, aby tato interpelace byla přerušena do přítomnosti pana premiéra.
Pardon, prohlašuji hlasování číslo 61 za zmatečné. Všechny vás odhlásím. Kdo je proti? Prosím, paní poslankyně, máte slovo v otevřené rozpravě.
Děkuji vám za slovo. Vážené dámy, vážení pánové. Připomenu krátce, o co šlo. Policie začala v zimě minulého roku prověřovat reklamy zadávané firmami z koncernu Agrofert na Farmě Čapí hnízdo v letech 2010 až 2013 a v celkové hodnotě šlo o reklamu za téměř 280 milionů korun. Taková částka však odpovídá zhruba tisícovce, nebo více než tisícovce billboardů po celé zemi na několik let. Objevilo se podezření, že tato reklama na Čapím hnízdě ve skutečnosti byla jenom fiktivní, fakticky neproběhla, anebo pokud, tak proběhla ve významně nižším plnění. Podle bývalého ředitele Generálního finančního ředitelství Jiřího Žežulky se jedná od daňovou fintu, kterou firmy využívají už zhruba 15 let v této zemi. Princip je naprosto jednoduchý. Peníze posílá ztrátové spřízněné firmě, která díky tomu, že je ve ztrátě, daně, zisk, samozřejmě neplatí. Pro všechny strany výhodný kšeft, tedy až samozřejmě na stát. A právě tento případ se měl týkat i firem z koncernu Agrofert. Finančním ředitelem Finanční správy byl tou dobou Martin Janeček, který byl právě Andrejem Babišem na tuto funkci jmenován, a na Generálním finančním ředitelství jste pracovala jako ředitelka odboru právního a daňového procesu vy osobně, paní ministryně. Podezření v celé věci později zmínila i zpráva OLAF publikovaná Evropským úřadem pro boj s podvody v souvislosti s prošetřováním dotací pro farmu Čapí hnízdo. V létě policie vyhodnotila zmíněná podezření jako vážná. Zahájila proto úkony trestního řízení. Z toho důvodu jsem se vás tázala v interpelaci na následující otázky: Jaké konkrétní kroky vedoucí k prošetření celé události Finanční správa po obdržení podnětu v roce 2014 učinila? Byly výše uvedené daňové náklady Finanční správnou prošetřeny a případně rozporovány? Pokud ano, došlo k doměření daně? Pokud daňové náklady uznány nebyly, jaké další konkrétní kroky v této věci Finanční správa podnikla? Pokud k detailnímu prošetření nedošlo a Finanční správa případ sporných reklam nechala promlčet, kdo za tuto skutečnost nese odpovědnost? Jaký bude váš další konkrétní postup vůči této osobě či osobám? V zaslané odpovědi jste však vlastně na žádnou z nich neodpověděla s odůvodněním, že s ohledem na právní úpravu daňového řízení nemůžete být k dané věci konkrétnější. Mezitím se objevily nové informace. Finanční správa oficiálně potvrdila, že v daném případě nepředala tyto závažné informace policii, a to přesto, že tak běžně činí u mnohem méně závažných podezření. V odpovědi na žádost o poskytnutí informace od pana senátora Tomáše Goláně to uvedla generální ředitelka Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová. Shrňme si fakta. Na otázky, jaké konkrétní kroky vedoucí k prošetření obdrženého podnětu , odmítáte odpovědět. Nevíme tedy, jestli byly daňové náklady Finanční správou prošetřeny, případně, jestli došlo k doměření daně. Víme však, že Finanční správa všechny dostupné informace a podněty nepovažovala za tolik závažné, aby je předala policii k prošetření. Naopak policie zhruba osm měsíců poté, co se sama začala záležitostí zabývat, vyhodnotila zmíněná podezření jako vážná, a zahájila proto úkony trestního řízení. Pikantní v této situaci, této reklamy, je, když se podíváte, o jakou reklamu údajně mohlo či mělo jít. Jednou z těch firem totiž byla chemička, německá chemička SKW Piesteritz, která prodává čpavek, močovinu, kyselinu dusičnou. Takže velmi zajímavé je pak se podívat na to, kdo vlastně chtěl takovouto reklamu. Asi si umíme představit, jak by reklama na čpavek a močovinu na Čapím hnízdě vypadala. Očekávám, že se dozvím, že musíte zachovávat mlčenlivost. Proto se znovu tedy zeptám, ale jinak. Dovolím se zeptat, jak by podle vašeho soudu měla být řešena hypotetická, představme si, hypotetická situace. Firma Adam si u své sesterské firmy Eva ze stejného koncernu objedná reklamu za sto milionů korun. Jelikož je firma Eva ztrátová, vyhne se rovněž placení daní. Jak by podle vás měl v takovém případě postupovat stát? Pokud by Finanční správa došla k závěru, že šlo o fiktivní reklamu, že celá transakce byla účelová, a daňové náklady by tudíž byly Finanční správou rozporovány, mělo by dojít k doměření daně? Pokud by daňové náklady za fiktivní reklamu uznány nebyly, měla by v této věci Finanční správa případně podniknout nějaké další kroky? A měla by podle vás v této situaci například podat podnět orgánům činným v trestním řízení? Děkuji za odpověď.
Tak.
Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, já nebudu opakovat to, co jsem vám napsala do písemné interpelace. Já jsem si připravila takový jednoduchý organigram, jestli chcete přijít blíž , já jsem nechtěla ho brát větší. Mám ho i větší, můžu vám ho pak i věnovat. Dnes jsou tam samozřejmě trošku změny. A to, že přijde podnět z nějaké zahraniční finanční správy, v tomto případě z Německa, má svoje přesná pravidla.
Paní ministryně, já vás na chvilku přeruším a požádám sněmovnu znovu o klid!
Které jsou v podstatě dojednány na úrovni evropské a pak samozřejmě interní.
Může tam přijít kterýkoliv z poslanců, může tam přijít kdokoliv z žurnalistické obce, kterýkoliv z občanů, můžou tam přijít členové Rady České televize a odpovídat. Uzavřený seminář bylo prostě vyřizování si účtů jedněch s druhými. Tím myslím těmi poslanci, kteří prostě nechtějí schválit zprávy o České televizi, hledají způsob, jak znormalizovat Českou televizi, protože Český rozhlas už trošku znormalizovaný mají, a proto zvolili tento formát. Je mi to velmi líto, že Poslanecká sněmovna se dala touto cestou, a já za sebe i za klub Občanské demokratické strany to odmítám.
Faktická poznámka pana poslance Plzáka, po něm pan předseda Bartošek.
Paní předřečnice řekla, bavme se o konkrétních věcech, ale tohle už byla trošku politická agitka. Já se chci bavit o konkrétních věcech, a to k vystoupení mého kolegy pana Bartoška.
Máte dvě minuty, pane poslanče.
A kromě toho, tu zprávu o tom posouzení pan ředitel České televize má k dispozici o on ji tam nijak nerozporoval. On ji měl k dispozici.
Poté bude na řadě pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Víte, v našich řadách být lidovcem neznamená, jestli jste věřící, nebo ne. Dokument, který nemáme k dispozici. Další věc. Útok na veřejnoprávní média je jeden ze základních nástrojů hybridní války, zpochybňování jejich role. A jestliže se chcete bavit například o výdajích ohledně investic a podobně, napadlo vás například, že to může být i výsledek toho, že se soutěží nižší ceny? Že mohly být například technologie, které se zlevnily v čase?
Aby bylo všem jasné, jaký je další postup, tak přečtu v pořadí přihlášené poslance a poslankyně k faktickým poznámkám. Pan poslanec Dolínek, Válek, Okamura, Volný, Zaorálek, paní poslankyně Procházková a Kořanová. Takže pan poslanec Dolínek je na řadě. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já bych opravdu uvítal, kdybychom se vrátili k projednávání materiálu, který máme předložený. Zpráva o činnosti České televize za rok 2016 byla schválena minulou Poslaneckou sněmovnou, respektive výborem minulé Poslanecké sněmovny za přítomnosti hnutí ANO. Jestli se tam špatně hospodaří, jestli se tam zpronevěřují peníze, tak už jste dávno měli být jinde a nečekat na dnešek, abyste se pokusil nasadit politický chomout České televizi.
Já jsem netušil, jak to bude zajímavé. Za mě se zvyšuje sledovanost pořadů, přibývá premiér, kvalita těch pořadů je pořád vyšší. Nechápu, nechápu některé ty útoky, nechápu některou tu diskusi. Mně by vůbec nevadilo, když se mnou bude jakoukoliv zprávu, kterou bych si eventuálně zaplatil, diskutovat ten, kterého se to týká, tedy v tomto případě ředitel České televize. Myslím si, že pokud někdo neví, co je to ISO, a pracuje ve zdravotnictví, tak je to s podivem, protože všechny nemocnice tímto procesem prošly a předpokládám, že tím pádem je to tak obecně a notoricky známá věc, že pokud někdo operuje s ISO, tak je to hodně směšné - aspoň v případě České televize. Vraťme se k těm zprávám, bavme se racionálně a bavme se o tom, jestli chceme mít nezávislou demokratickou televizi, která nás bude informovat, byť se to některým z nás nemusí líbit, jaké informace v té televizi jsou a co se z té televize dozvídáme. O tom to přece není.
My tady diskutujeme o České televizi, která je placena koncesionářskými poplatky téměř všech občanů České republiky. Čeho se Česká televize bojí?
To je dost podstatná záležitost, to je dost podstatná věc.
Děkuji. Já jsem si myslel, že koncesionářské poplatky platí domácnost a ne každý z nás, a že když si nepořídí televizi, nic neplatí. My, co máme jednu, děláme propopulační politiku, máme čtyři děti a jednu manželku, platíme jeden na šest občanů, takže nás to netrápí. Tak to je jedna věc. Druhá věc, a musím to říct, já ruku zdvihat nebudu, protože já mačkám ten knoflík a nestíhám zdvihat ruku, tak bych se toho nebál a klidně jenom ten knoflík, tam jsou tři varianty, to není zase takový běs.
S další faktickou poznámkou paní poslankyně Miroslava Němcová a připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová, dále pan poslanec Faltýnek a pan poslanec Juříček.
Já chci ve své faktické poznámce reagovat na slova paní kolegyně Procházkové a dát jí do jisté míry za pravdu. Jinak, každý poslanec musí projednat to, co - nebo všichni poslanci dostáváme materie, které jsme povinni projednávat, a je úplně jedno, jestli v tu dobu jsme byli poslanci, nebo nebyli.
Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Helenu Langšádlovou a připraví se předseda klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se ještě vrátím krátce k tomu projednávání. Protože je logické, že dříve než v roce 2017 se zpráva z roku 2016 projednávat nedala. Ale to, že nám to tady leží takhle dlouho, to je samozřejmě velká nezodpovědnost. Já bych chtěla krátce zmínit ještě, co se týče auditu. Moc prosím, nemluvte o žádném auditu, pokud nezveřejníte, koho je, a nic o to neopírejte. Protože Ernst & Young je zkrátka renomovaná auditorská firma, a pokud tady nebude uveřejněno, jaký audit je ten alternativní, tak prosím ani o tom nemluvme, protože je to úplně zbytečné a je to naprostý nesmysl.
Asi už by na mě došlo, nicméně velmi stručně, a potom se asi přihlásím znovu. Jsem rád, že se stále držíme relativně věcně debaty na téma hospodaření České televize. Chtěl bych tady upřesnit naprosto přesně, jak to bylo s tím tzv. uzavřeným seminářem, protože asi ne všichni máme úplně detailní informace. Já bych vám přečetl dopis generálního ředitele České televize Petra Dvořáka ze 7. srpna 2019, kdy požádal předsedu Sněmovny o následující: "Vážený pane předsedo, obracím se na vás v souvislosti s projednáváním výročních zpráv o České televizi, které budou na programu některé z příštích schůzí Poslanecké sněmovny. V rámci transparentní diskuze k těmto dokumentům je Česká televize připravena zodpovědět veškeré dotazy ze strany veřejnosti, tedy i jejích zástupců v Poslanecké sněmovně.
Prosím.
Děkuji ještě jednou. A když vám nevyhovuje obsah, tak je samozřejmě taktické, a takhle to vždycky používají ti v uvozovkách taktici, kteří řeknou, autora zpochybníme, když nám nevyhovuje obsah. Takže prosím vás, ten autor jsem já.
Moje odpověď je taková, že pokud jde o čerpání informací z daných dokumentů, ty jsou zpracovány přehledně a jsou doplněny množstvím grafů a fotografií. A nebylo to snadné ani pro mě, byť jsem inženýrem ekonomie se specializací na oblast veřejné správy. Druhá otázka je obdobná. Je uživatel schopen výhradně na základě výročních zpráv o hospodaření dostatečně posoudit kvalitu řízení České televize? A moje odpověď: dostupné informace ve výročních zprávách o hospodaření České televize nepodávají dostatečně fundované informace, na podkladě kterých by mohl uživatel dostatečně posoudit kvalitu řízení České televize.
Pane poslanče, je 13 hodin. No, já bych tedy vyhlásil... Jenom bych připomněl, že ve 14.30 se tady uvidíme na ústních interpelacích.
Děkuji paní zpravodajce. Tím jsme napravili určité opominutí z 33. schůze a nyní můžeme pokračovat ve sloučené všeobecné rozpravě. Než dám slovo dalším řečníkům, tak konstatuji, že pan poslanec Votava, který se omlouval z dopoledního jednání, ruší svou omluvu, protože už je přítomen. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Plzáka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To posouzení opravdu je děláno formou otázek, na které po zpracování jsou konkrétní odpovědi. Já to nechci znovu rozebírat, je to jenom faktická poznámka.
Děkuji. Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou.
Nicméně ty argumenty zaznívají v okamžiku, kdy nám leží na stole návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu. Jestliže u České televize pan poslanec Juříček říká, že žije z podstaty, no tak státní rozpočet žije z budoucnosti. Jestliže pan poslanec Juříček varuje, že možná za několik let by se musely zvednout koncesionářské poplatky, aby byl rozpočet České televize vyrovnaný, tak vy tady zvedáte dramaticky daně, abyste udrželi deficit alespoň 40 miliard korun. Kde se ve vás bere, pane poslanče Juříčku prostřednictvím pana předsedajícího, ta arogance vůči daňovým poplatníkům, že jste schopen na jedné straně pranýřovat stovky tisíc a na druhé straně tolerujete desítky miliard?! Já vaše argumenty pokládám za zcela falešné, účelové a pokrytecké a vás pokládám za zcela nevěrohodného zpravodaje!
Děkuji.
Já si myslím, že na všechny otázky, které tam byly vzneseny, bylo zodpovězeno, ale zřejmě to někteří neposlouchali. Tak jako co měla ta Česká televize s tím dělat podle vás, aby to hospodaření nebylo tzv. deficitní? Oni se rozhodli, samozřejmě zcela správně, že ty peníze budou v následujících letech investovat. A tak vzniklo mimo jiné úplně nové televizní studio v Brně a jeho vybavení, byla pořízena -
Pan poslanec Lipavský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl reagovat na příspěvek pana poslance Juříčka. Na to se těžko reaguje.
Je to bezesporu člověk, který má obrovské podnikatelské a ekonomické zkušenosti, ostatně vybudoval úspěšnou firmu a myslím, že zaslouží respekt.